Já jsem se ptal na konkrétní škodu, protože já nespatřuji ohrožení státu ani válečný stav v tom a v těch hospodářských škodách, co tady předkládá vládní koalice. Pan ministr přečetl část důvodové zprávy, mimochodem ta zpráva se velmi podobá důvodové zprávě energetického zákona, který jsme tu taky projednávali ve stavu legislativní nouze a kde jsem se tenkrát ptal ministra průmyslu a obchodu úplně stejně, v čem tedy spočívá ta škoda. A já jsem laik, co se týče důchodové reformy a důchodu, ale opravdu je tedy fér argumentovat v rámci toho vyčíslení i rokem 2024, když se tady všichni bavíme o tom, že je vůle měnit případně valorizační schéma nebo se aspoň férově nedohodnout?
Máte slovo, paní poslankyně.
Já děkuji za slovo. Podobnost čistě náhodná s tímto problémem. A dále - cituji: Je zodpovědností každé vlády, aby při sestavování návrhu zákona o státním rozpočtu vycházela z platných právních předpisů a v případě, že požaduje za účelné dosáhnout jejich změny, aby včas realizovala své oprávnění podat odpovídající návrh zákona, jehož prostřednictvím by dosáhla požadovaných změn. A to je přesně, o čem se tady bavíme. Bavíme se o tom, jestli legislativní stav trvá, nebo netrvá. A já jsem se na toto ptala. Protože kdybyste počítali s existujícím zákonem, měli byste v rozpočtu minimálně 20 miliard.
Děkuji.
Ale já jsem mu psala samozřejmě, že jsem proti tomu, a on ty, co jsou proti vládě, zablokoval komentáře na Facebooku. Klidně řekněte paní z Opavy. Psala jsem mu po zablokování na Messenger. Držte se, stejně si to ti namyšlenci arogantní prosadí.
Poté paní poslankyně Mádlová a pan ministr Jurečka.
Prosím, máte slovo.
A poté, co 10. února byla tato data zveřejněna, tak jsem postupoval, si myslím, věcně, transparentně i v komunikaci vůči opozici, kdy jsem tuto informaci 16. února prodiskutovával, 15. února večer jste dostali všichni do mailu ten návrh.
Děkuji, pane ministře.
Děkuji, paní předsedající. My tady slyšíme pořád, že jsou nám předkládána nějaká fakta. Vy pořád říkáte, že jim nic neberete, ale v tuhle chvíli jim opravdu berete. A ta diskuse je samozřejmě legitimní, ale proč se o tom nebavit normálně? Proč ve stavu legislativní nouze? Vy totiž vytváříte obrovský precedens. To je prostě něco, s čím vy přicházíte, a otevíráte hrozně Pandořinu skříňku. A zaslechl jsem tady, že vám nemáme vkládat, že vytváříte nějaký mezigenerační konflikt. Ježíš, co to je za argument? A to je to, že nevytváříte ten mezigenerační problém? Stavíte úplně otevřeně generace dneska proti sobě. A běžte se bavit s lidmi, co vám řeknou, jak jsou rozhádané rodiny dneska.
Nyní vystoupí paní poslankyně Mračková Vildumetzová s faktickou poznámkou.
Já bych si dovolila zareagovat na ministra pro legislativu. Ministra pro legislativu, který se od 12 hodin omluvil. A my tady projednáváme potvrzení stavu legislativní nouze. Proč tady ten ministr není? Proč tady nesedí? Může mi na to prosím někdo odpovědět? Jak je vidět, tak asi ne, protože ministr pro legislativu se od 12 hodin omluvil. Navrhla jsem tady přerušení schůze. Musím konstatovat, že paní místopředsedkyně měla pravdu, tímto se jí omlouvám. Ale to nic nemění na tom, že jsem tady řekla ty důvody, a jsem přesvědčena o tom, že stav legislativní nouze není, že by se to mělo projednávat ve standardním legislativním procesu. A nemáme tady ani ministra pro legislativu. A prosím vás, paní předsedající, abyste o tom dala hlasovat bezprostředně!
Jen abychom si to vyjasnili. Nyní s faktickou poznámkou vystoupí pan ministr Stanjura, připraví se pan poslanec Hendrych.
Sice vedeme standardní rozpravu a ne faktické, ale to vlastně nevadí. Tak mi dovolte, nedělám to často, ale abych odcitoval pár vět. Ve vyspělých zemích je standardem mít oddělenou měnovou a fiskální politiku. Fiskální se věnuje výši daní či státním výdajům, měnová výši inflace a stabilitě měny. Ústava České republiky říká, že péče o cenovou stabilitu je cílem České národní banky, nikoliv premiéra ani ministra financí. Myslím, že je fér zmínit i autora toho ekonomického okénka, koho jsem citoval, byla to Alena Schillerová. Tak zkuste, paní předsedkyně, prostřednictvím... Prostřednictvím ne, zkuste sama vysvětlit členům vašeho klubu toto ekonomické okénko, které jste tak publikovala. Kdo dal pokyn k nové prognóze? Žádné takové pokyny nevydávám, s žádným cílem.
To je ta solidarita. Já tady tedy nic takového z vaší strany nevidím. Jsem přesvědčena o tom, že není stav legislativní nouze. Pan Okamura tady vystoupil s návrhem na zrušení. Já jsem přesvědčena o tom, že tento návrh by se měl projednávat ve standardním - pokud by se měl projednávat - ve standardním legislativním procesu.
Jenom podotýkám, že návrh na přerušení schůze může podat buď předseda klubu, nebo předsedající.
Chtěla bych podat námitku proti postupu předsedajícího, protože jakýkoliv poslanec může předložit procedurální návrh. Já vás žádám, paní předsedající, dejte o mém procedurální návrhu bezprostředně hlasovat v souladu s jednacím řádem.
Já jenom podotýkám, paní poslankyně, že návrh na přerušení schůze může dát pouze předseda klubu nebo předsedající. Zároveň jste tedy podala námitku proti postupu předsedající, což je samozřejmě možné. Na to má právo každý poslanec. Kdo je proti? Budeme tedy dále pokračovat ve faktických poznámkách. Čili v tomto pořadí. Pane ministře, máte slovo. Omlouvám se, pane ministře, přidám vám čas. Prosím, kolegové a kolegyně, o klid. Můžete pokračovat.
Děkuji. Kde jsou i ty nálezy Ústavního soudu, tak to čtenář, který je schopen chápat obsah textu, je schopen z toho pochopit. Já jsem minulý týden, bylo to 16. února, jednal s oběma předsedy, v tomto případě paní předsedkyní, panem předsedou, obou opozičních klubů. Takže tady byla snaha jít ještě touto možnou procedurou, ale byla odmítnuta. A pokud se opravdu podíváme na ty dopady z hlediska státního rozpočtu, ty jsou naprosto zjevné. My tady nikoho proti nikomu nestavíme, dáváme jenom fakta a věci, které tady jsou reálně, do určitých souvislostí. Také ještě připomenu, že tady byla i dostatečná doba, kterou jsme se snažili vytvořit pro to, aby každý z poslankyň a poslanců se mohl s tím návrhem seznámit. Je to jedna změna paragrafu, není to žádná obsáhlá změna.
Děkuji, pane ministře. Nyní pan ministr Šalomoun s faktickou poznámkou. Připraví se paní poslankyně Pastuchová.
Vážené dámy, vážení pánové, já jsem se musel přihlásit s faktickou, protože od 12 hodin do odpoledne jsem omluven.

A je tady otázka, jestli tedy tu zákonnou valorizaci posoudit jako značnou hospodářskou škodu, či nikoliv. A pokud se týká liknavosti vlády, že s tím mohla přijít už dříve, ale neudělala to, tak mám za to, že vláda liknavá nebyla. Nicméně i kdyby vláda liknavá byla, tak ji to v zásadě nevyřazuje z té možnosti navrhnout tu zrychlenou legislativní proceduru v parlamentu.
Děkuji za dodržení času. Nyní vystoupí paní poslankyně Pastuchová s faktickou poznámkou, připraví se paní předsedkyně Schillerová.
Pane ministře, nepokřikujte. Takže pan ministr Jurečka je tady, tady jsme teď a v roce 2024 můžeme říkat, že to jsou vaše důchody za Jurečky.
Nyní vystoupí paní předsedkyně Schillerová, připraví se pan poslanec Ryba.
Děkuji za slovo. Já netvrdím, že my jsme třeba to vymysleli, nebo ty vlády ještě před námi, a je to prostě dlouhá debata, ale to přece nemůžeme řešit ve stavu legislativní nouze. Existuje spousta právních analýz, nálezů Ústavního soudu. Přece čistě materiálně, obsahově nemůžete říct, že vyplacení důchodu je hospodářská škoda. Když to budu argumentovat ad absurdum, tak podle vás je tedy škoda vlastně každý důchod, který vyplatíte, byť ten nevalorizovaný. Prostě škoda je všechno, co musí zaplatit pan ministr Stanjura ze svého rozpočtu? Je tady někdo, kdo to ještě nechápe, že prostě nemůžete říkat, že je škoda něco, když to vyplácíte podle zákona? Protože škoda předpokládá nějaké protiprávní jednání nebo protiprávní stav. Já to říkám opravdu po selsku. Kde je ta škoda?
Prosím, máte slovo.
Děkuji vám za slovo. Máte pocit, že něco takového existuje v této chvíli? Až se půjdou napást místo do sámošky, protože oni už ani teď nemají peníze! A legislativní nouze by asi byla, kdybyste zasedli týden dopředu, nahlásili, že si půjdete sednout do Ústí do hospody a že to tam proberete s těmi lidmi. Protože ty lidi fakt nemají na to, aby si pustili navíc to topení. Oni to nešetří (?), že chtějí porazit Putina. Naše válka tady žádná není!
Prosím, máte slovo.
Pan ministr Jurečka v závěru říkal, abych to řekl přesně, přesně férovost a předvídatelnost, že by si přál, aby do budoucna byla, aby fungovala. To není absolutně žádná předvídatelnost. Co příště prohlásíme za tu škodu? To, že se nezvýšily daně, nebo nějaké jiné státní výdaje? To prostě vůbec selský rozum nebere a lidi to nemůžou chápat. A potom samozřejmě zase my jsme tady osočováni z toho, že vytváříme nějaké generace mezi sebou. Zase pan ministr tady máchá grafem a tím, co má rodina s dvěma dětmi a podobně. Vy zase stavíte tedy rodinu s dvěma dětmi proti důchodci. Tady existuje nějaký solidární systém, a ti současní důchodci celý život platili to, co po nich stát chtěl, jiným důchodcům v tu chvíli. Prostě tak to je. A jestli něco v tomto systému chceme změnit, tak se to musí změnit systémově. Ne tak, jak vy to děláte. A ještě ve stavu legislativní nouze. Zrušili jste EET, tak mohl bych říct, takže výpadek z EET vy si chcete nahradit tím, že vezmete důchodcům zákonnou valorizaci.
Děkuji za dodržení času. Prosím, máte slovo.
Já mám taky připravený samozřejmě nějaký delší proslov, ale chtěl bych tady říci na ten jeho tlak, že prostě to řeší v současné době. Já nevím, kdo píše vám, ale já mám zahlcenou mailovou schránku od seniorů, kteří říkají: bojujte za nás, prostě každá koruna pro nás je dobrá. Když pan Jurečka nám tady ukazuje neustále nějaké plakátky, tak bych tam dal pana Jurečku, dal bych tam domov seniorů, kde bych napsal: Ne tisíc korun, raději knihu.
A když reagujeme na sebe, reagujme na to, co jsme skutečně řekli, a nereagujme jenom na výtržek z toho kontextu, který potom třeba působí líbivě. Já jsem prožil dobu, kdy jsem byl ministr i kdy jsem ministr nebyl. Já to neberu jako něco, co je prostě pro člověka to, co nějakým způsobem má dávat na odiv. Já tu práci dělám, jak nejlíp umím.
Dále s přihláškou paní předsedkyně Schillerová. Připraví se pan poslanec Brázdil a pan poslanec Volný. Paní předsedkyně, prosím.
Já bych ráda vládu pochválila za úspory na výdajové straně, ale když se podíváte pod pokličku té systemizace, kterou se chlubí pan ministr Jurečka, tak vidíte pravý opak. Nejsou to žádné systémové redukce, ale spíše se vám to přihodilo - konec dočasných úvazků kvůli předsednictví, konec chytré karantény, konec nabývací daně. Máte ale velké štěstí, že díky těmto věcem jste si mohli dovolit zřídit celou řadu trafik, a ta celková čísla přesto opravdu poklesla. Kdyby nevznikly ty trafiky, tak ten počet míst by mohl být snížen mnohem více. Ta naopak často bobtnají. Například úředníků přibývá na Úřadu vlády, na Ministerstvu financí, myslím na tom rezortu samotném, kde vznikají nové odbory, náměstkovské pozice, počet úředníků roste na Ministerstvu dopravy. Reálně skutečně ruší místa na Finanční správě, a to z titulu zrušení daně z nabytí, což byla vlastně ještě iniciativa za naší vlády, konce EET, které se vám draze nevyplatí. Zrušilo se 121 neobsazených míst na České správě sociálního zabezpečení. Velmi často došlo ke zrušení míst, která byla zřízena účelově kvůli předsednictví, které skončilo, a tak dále. Takže prosím, ono když se podíváte do těch střev, tak ta pravda je úplně jiná.
Také děkuji za dodržení času. Jako první je přihlášen pan místopředseda Havlíček.
Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, máme posoudit stav legislativní nouze, což by de facto umožnilo z mého pohledu udělat jeden z největších podvodů na důchodcích za posledních 30 let. A teď je samozřejmě otázka, o kterou to opíráte, jestli je ohroženo hospodářství. Jenom schodek plánujete, vážná vládo, v tomto roce na 295 miliard korun. Lze předpokládat, že to může být klidně i více. Pokud tvrdíte, že je ohroženo hospodářství, já tvrdím, že není ohroženo hospodářství. Vy jste věděli, že na to upozorňuje Národní rozpočtová rada. A vy jste na to byli upozorňováni několikrát opozicí. Když si to zrekapitulujeme, a je dobré si vždycky ta data a ta čísla zopakovat tím spíše, když jsme teď ve Sněmovně, tak 26. 9. jste schválili na vládě rozpočet se schodkem 295 miliard korun.
Děkuji. Chápu, že tady budeme dlouho. Čeká nás poměrně ostrá diskuse. Já se jí vůbec nebráním. Opravdu to sem nepatří. Prosím, nepoužívejme tyto věty. Nepatří to sem.
Pan vicepremiér Jurečka řekl, že on k tomu vystoupí obsáhleji, tak jsem si myslel, že si pan předseda Výborný vytáhl krátkou sirku v rámci koalice, aby to uvedl, protože já mám... Nelíbila se vám krátká sirka? Protože prostě musel vystoupit s něčím, za co se ostatní trochu stydí. A teď se to flikuje. Já si myslím, že mnozí z vás si uvědomují, že tohleto je nedůstojné. Neriskujte tu ostudu, vezměte to zpátky a pojďte se o tom bavit, protože to opravdu nemůže dopadnout dobře. Chcete jasně okrást důchodce a všichni to vidí!
Děkuji za dodržení času.
Děkuji za slovo. Chtěla bych zároveň zdůraznit to, co tady řekl pan Hrnčíř. Ten stav legislativní nouze jste vyhlásila vy, paní předsedkyně. My s ním nesouhlasíme. A pane Výborný, my se teď bavíme tady o tom, že není stav legislativní nouze. Tato Sněmovna ho musí potvrdit. Můj čas vypršel, ale já v tuto chvíli si dovolím -
Prosím, abyste tím pádem respektovala, že je dvouminutový limit, který vám vypršel. Paní poslankyně Balaštíková, následuje pan předseda Výborný. Prosím o dodržování času. Nyní s faktickou poznámkou vystoupí pan předseda Výborný a následuje pan poslanec Koten.
On má pravdu v tom, když říká, že nejsem právník. Nikdy jsem se za právníka nevydával. Na druhou stranu jsem pět let členem ústavně-právního výboru a snažím se být učenlivým poslancem, učenlivým žákem. Tak to jenom tady na vysvětlenou. Myslím, že by to tak bylo dobře. A pokud jde o ty argumenty, které jsou tady podsouvány paní předsedkyni Pekarové Adamové a dalším, nebo mně, nebo panu ministru Jurečkovi, myslím, že to tady zaznělo. Ale bohužel tady platí to okřídlené: je to marné, je to marné, je to marné.
Následuje pan poslanec Kubíček.
Takže ještě jednou. Strany vládní koalice dnes ve Sněmovně ve stavu legislativní nouze chtějí zrušit zákonnou valorizaci důchodů, a to retroaktivně. A názor opozice vás nezajímá.